A za druhé, daňové řízení, kde bylo ukončeno, umožnit podání dodatečných daňových přiznání, a naložit tak s přeplatkem dle daňového řádu. Čili ho vrátit, případně použít na nedoplatky, což je legitimní postup. Přesto Finanční správa k tomu přistoupila. Všechno bylo samozřejmě vyvěšeno na webových stránkách Finanční správy včetně všech dotazů a odpovědí, které od poplatníků přicházely Já nejsem schopna odpovědět, pane poslanče Munzare, o kolik případů se jedná. Finanční správa v tuto chvíli má asi 900 tisíc smluv a není tento údaj sledován automatizovaně. Nikdy to nebylo v požadavcích, protože to nebylo potřeba. To znamená, že se provedla tato informovanost. Všechny finanční úřady to vyvěsily ještě na svých stránkách, na úředních deskách. Srovnávat to s účtenkovou loterií je skutečně srovnávání hrušek a jablek, protože účtenková loterie je projekt, kde jsou vymezeny prostředky na určité PR aktivity, což samozřejmě takovéto prostředky vynakládat Finanční správa nemůže v souladu s platnými předpisy a se zákonem o veřejných zakázkách a běžně tak nelze činit. To znamená, zvolila postup publikace, který volí u všech jiných věcí a záležitostí.
Ale to nevadí, nebudeme se tady o to přít. Vy jste změnili na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu praxi. Protože víte, co se stává. Ano. Vy je po těch poplatnících požadujete. To by byl skutečně elegantní způsob. Ale to byste to museli chtít aktivně dát vědět občanům. To mě velice mrzí.
Děkuji panu poslanci Munzarovi. Pane poslanče, prosím, máte slovo. A mám tady omluvy. Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu. Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s nesouhlasnou odpovědí? Bylo to zamítnuto. Hlásíte se? Máme další interpelaci. Takže nyní otevírám rozpravu. Pan ministr není přítomen a já uděluji slovo panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Děkuji, prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vláda svým usnesením ze dne 14. února letošního roku rozhodla o tom, že vstoupí do řízení o tomto návrhu a že navrhuje, aby Ústavní soud návrh zamítl. Navrhovatelé namítají rozpor napadených ustanovení s Listinou základních lidských práv a svobod, konkrétně ve věci nedotknutelnosti osoby, práva na soukromí, práva na zachování osobní integrity, práva na informační sebeurčení a práva také na důvěrnost komunikace. Přestože uchování provozních a lokalizačních údajů je významným zásahem do některých ústavně zaručených práv, existuje ovšem veřejný zájem na odhalování trestné činnosti a ochraně bezpečnosti obyvatel České republiky před pachateli trestných činů. Nevznikla tímto ovšem povinnost zrušit takovou právní úpravu, pokud již je zakotvena v právní úpravě jednotlivého členského státu. V daném kontextu vláda tímto doporučuje zachování současného právního stavu.
Bude položena doplňující otázka panem poslancem? Prosím, máte slovo.
Jelikož vaše ministerstvo tuto problematiku má dlouhodobě na starost a příliš ji neřeší, tak jste za ni i získali anticenu Velkého bratra v kategorii dlouhodobý slídil, avšak nikdo z vašeho ministerstva si pro tuto cenu nepřišel.
Takže děkuji za toto ocenění a počkáme si na ten Ústavní soud.
Pan poslanec Feri přednese interpelaci na pana ministra Lubomíra Metnara. Další interpelaci bude mít potom pan poslanec Čižinský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, interpelace se vztahuje k problematice odměňování členů volebních komisí. Ministerstvo vnitra na konci loňského roku zvýšilo odměny pro konkrétní členy volebních komisí o 500 korun, nicméně se tato změna nevztahuje na členy řadové, pouze na předsedu a na zapisovatele. Dalším problémem, který může rovněž souviset s přepracovaností členů volebních komisí, je Nejvyšším správním soudem zjištěná chybovost při sčítání hlasů v posledních parlamentních volbách a v důsledku této chyby se museli vystřídat poslanci. Vážený pane ministře v demisi, připadají vám tyto odměny adekvátní? Čekají nás komunální volby, kde se panašuje a kde chybovost je nepochybně větší než u voleb parlamentních.
Ministerstvo vnitra již zahájilo jednání s Ministerstvem financí o dalším navýšení odměn pro všechny členy okrskových volebních komisí zejména tak, aby byly zohledněny zejména dvoukolové volby. Toto jednání je nezbytné i v souvislosti s připravovanou novelou volebních zákonů, která směřuje ke zkvalitnění práce komisí. V závislosti na zvažovaných variantách, jež zahrnují plošné navýšení i markantní zohlednění dvoukolových voleb, jsou dopady na státní rozpočet odhadovány až na 200 mil. korun na jedny volby. Desetiprocentní nárůst by znamenal zvýšení odměny o 130 až 210 korun na jednoho člena v závislosti na zastávané funkci.
Žádám vás tedy touto cestou o zodpovězení svých otázek: Kontaktoval jste ředitele Michala Murína s tím, že požadujete jeho odchod z pozice? Můžete nám důvody jeho plánovaného odchodu objasnit?
Děkuji panu poslanci Bartošovi.
Já se chci zeptat, pane předsedající, jestli ta interpelace se může prodloužit na neomezený čas.
Je to dáno, že máte, pane premiére, pět minut na úvodní odpověď a v případě, že je to reakce, tak máte na ni dvě minuty a interpelující poslanec má minutu na svůj doplňující dotaz.
To je velká škoda. Já bych chtěl jenom říct, že já mám odpovědnost za GIBS. Jak vznikl GIBS? Já bych doporučil panu poslanci skutečně si udělat monitoring médií. A já nevím, kde četl, že já chci pana Murína odvolat. Pan Murín tady vyvolal nějakou aféru a vybraní novináři teď mluví o GIBS a Čapím hnízdě. O Čapím hnízdě rozhoduje státní zástupce. Tak už to přestaňte vlastně tady říkat a trošku se začněte informovat, co je to vlastně GIBS. A já jsem jenom řekl, že k panu Murínovi nemá důvěru. To je všechno. No podřízení udělali referátník, kdy mu jasně tady navrhli zahájení řízení o kázeňském přestupku, no a víte, co se stalo? Referátník zmizel. Takže to je první věc. Ale já jsem žádné odvolání nenavrhl. No, já řeším hospodaření. Já jsem tady dostal audit. A co říká audit? A na základě toho jsem napsal dopis paní ministryni, aby tam udělala kontrolu. Takže poprvé tam bude kontrola. A pan Murín, já mám s ním nějaké zkušenosti, podvedl vládu. Já vám to tady ukážu. Já jsem byl proti. Naši se zdrželi. Vyplatili si odměny. Takže pan Murín vlastně dostal peníze na to, aby nabral příslušníky, a ty peníze použil na výplatu odměn. Víte, kolik to je ta odměna? Tam náměstci v GIBS brali, ten náměstek, o kterém mluvíte - a který je nesmysl, jak jste na to přišel, že je spřízněný ANO? Možná více než krajský ředitel policie. Takže co já řeším? Já řeším hospodaření GIBS, kde jsou důvodné pochybnosti, že se špatně hospodaří, a proto jsem tam poslal...
Nicméně interpelace číslo osm je opět na téma GIBS. Prosím, takže máte, pane poslanče, minutu na doplňující otázku.
Já jsem se ptal, jestli jste kontaktoval pana ředitele Murína dříve již s tím, aby odešel. To byla otázka jedna. Takže prosím, kontaktoval jste ředitele Murína již před zhruba třemi týdny s tou výzvou, ať odejde v klidu, nebo z toho bude skandál?
Někdo dělá skandál. Něco umíte jiného než Čapí hnízdo? No samozřejmě jsem se potkal s panem Murínem, je to můj podřízený podle zákona. A ptal jsem se ho na ten přípis. A víte, co mi pan Murín odepsal? Že vlastně pan Sobotka s ním o tom nikdy nemluvil. Tak fakt tomu nerozumím, co tam kluci dělali. Takže je to můj podřízený a je to organizace, která nějak hospodaří. A vypadá to, že nehospodaří dobře. A žádné odvolání jsem nenavrhoval a jenom jsem konstatoval, a já jsem to už konstatoval... Tak si to nastudujte, pane kolego. Ne, tady je: Murína kvůli kauze úniku informací Bereta vyslýchali policisté. iRozhlas! Antibabišovský server! Každý den kopou do Babiše.
Asi si umíte představit, že to je hodně klíčový zákon pro sociální práci, a právě proto mě zajímá, proto mám i několik dotazů. Zejména, paní ministryně, žádám o informaci, které části zákona a v jakém smyslu hodlá měnit, a to samozřejmě specificky. Stejně tak se ptám, jestli předpokládáte změnu ve výši příspěvku a jak - podle hlavy II zákona. A pak jestli plánujete nějaké změny v části třetí zákona, což je část o sociálních službách. A konečně související otázkou je i to, zda plánujete slučovat některé sociální služby a zda vzniknou nějaké nové. Pokud ano, jaké.
Prosím paní ministryni o odpověď.
Dobrý den. Cílem návrhu je především zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, specifikace určitých ustanovení tak, aby neumožňovala dvojí výklad. V oblasti plánování a financování půjde především o sjednocení nástrojů a způsobu financování sociálních služeb a zároveň jasné nastavení pravidel pro vstup do krajských sítí. Dále by tato změna měla přinést větší transparentnost a efektivnost, zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru, odstranění duplicit v systému zajištění sociálních služeb a v neposlední řadě zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost. K oblasti příspěvku na péči mi nejprve dovolte uvést pár dat. Z tohoto počtu bylo 270 643 příspěvků vyplaceno osobám, které neměly uvedeno, že by jim pomoc, podporu a péči poskytoval registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Čili jim péči zajišťovali neformálně pečující. Struktura příjemců příspěvku na péči je různorodá. Pokud hovoříme o výši příspěvku na péči, hledáme finanční zdroje, jak tuto dávku navýšit. Ukazuje se, že podporu pečujícím osobám je třeba hledat především mimo dávkovou oblast, a hledáme proto také opatření jiného druhu, jak pečujícím ulehčit jejich situaci. Cílem návrhu bude podpořit neformální pečující s tím, že bude dostupnější krizová i odlehčovací péče a dále změny v oblasti standardů kvality sociálních služeb, domácího násilí, zavedení personálního a materiálně technického standardu pro sociální služby a změny v oblasti úhrad za poskytování sociálních služeb.
Děkuji, paní ministryně. Paní poslankyně, přejete si položit doplňující otázku?
Pochopila jsem, že budou nové, ale zajímá mě, jestli se chystá i plán změn.
Můžete odpovědět písemně i na doplňující otázku. Dalším interpelujícím je pan poslanec Adamec, který se obrací s interpelací na ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Je to kov, který dobře vede elektrický proud a mimo jiné se používá do moderních konstrukcí baterií. Vzpomínám si na to, kdy tady byla mimořádná schůze v náhradních prostorách. Bylo to velmi nepříjemné, hovořilo se tam o loupeži za bílého dne. Hovořilo se o tom, že je to větší problém než OKD. Opravdu až takhle daleko to došlo.
Vy jste v České televizi přiznal, že jste přímo úkoloval Ministerstvo financí kontrolou GIBS. Pane premiére, vy jste postupoval mimo své kompetence. Jediný, kdo může ukládat tento úkol, je vláda. Pane premiére, já se vás chci zeptat, jestli je pravda, že vy osobně jste úkoloval Ministerstvo financí kontrolou GIBS.
Děkuji a slovo má pan premiér Andrej Babiš.
Tak to je směšné. Ano, já jsem napsal dopis na Ministerstvo financí a požádal jsem je, aby zkontrolovali na základě tohoto auditu interní audit GIBS, paní poslankyně. Závěrečná auditorská zpráva, to je interní audit, který je v GIBS pod panem Murínem, který konstatoval, že se nedodržují interní akty řízení a že je tu porušen zákon. A NKÚ nikdy nebyl na GIBS, tak o čem mluvíte? A pan Murín si najal vlastně poradce na image! A i dalšího mediálního poradce. No kdyby dělal ten GIBS dobrou práci, tak asi nepotřebuje mediálního poradce, kterého platí z peněz daňových poplatníků.
Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Marek Výborný ve věci Rada České televize a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková ve věci zajištění agendy udržitelného rozvoje.
Vážený pane premiére, já jen na začátek podotýkám, že ve Sněmovně jako poslanec jsem, abych dělal politiku, ale to tak prostě bývá nejen v české Poslanecké sněmovně, ale ve všech parlamentech na světě. Ano, konec Rady České televize může nastat v případě, že nebude dvakrát po sobě schválena výroční zpráva o hospodaření České televize. Vážený pane premiére, můžete mi zde jednoznačně vyloučit, že toto účelové zneužití výročních zpráv České televize o hospodaření by mohlo vést, tak jak hovoří Miloš Zeman, k finálním personálním změnám v Radě České televize a následně v České televizi samotné? Obávám se - a podotýkám, že veřejnoprávnost médií je jedním z pilířů demokracie. Generálního ředitele České televize jsem nikdy neviděl osobně, nepotkali jsme se, jde mi skutečně o to, aby tento pilíř demokracie, veřejnoprávnost médií u nás byla zachována.
Určitě tady tenhle pán říká, že se chystá nějaký puč, já určitě žádný puč nechystám.
Děkuji, vážený pane předsedající. Tento dokument má sloužit veřejné správě jako nástroj strategického řízení ve středně dlouhém horizontu a poskytnout dlouho chybějící komplexní vizi rozvoje naší země. Zároveň je strategie výrazem našeho závazku spolupracovat na naplnění 17 cílů udržitelného rozvoje, které přijaly všechny členské země OSN. Ptám se proto, jak se hodlá tato vláda v demisi a bez důvěry k agendě udržitelného rozvoje postavit. Znepokojila mě totiž informace o delimitaci této agendy na Ministerstvo životního prostředí. Agenda udržitelného rozvoje totiž již dávno není pouze agendou životního prostředí. Udržitelný rozvoj je vyvážený hospodářsky a sociální rozvoj v mantinelech daných přírodou.
Ještě vám dám prostor na položení otázky, ale jinak vás budu muset přerušit.
Žádám o poskytnutí informací, mně i řadě zástupců odborné veřejnosti, jak a jakým způsobem chcete zajistit správu této agendy k naplnění implementačního plánu a našich mezinárodních závazků i potřeb našich občanů.
A prosím všechny interpelující poslance, aby dodržovali čas, který je daný jednacím řádem Sněmovny. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ale zkuste si přečíst tu vizi, co jsem já napsal, do 2035, ta je trošku lepší.
Děkuji, pane premiére, a táži se paní poslankyně Gajdůškové, jestli má doplňující otázku. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Žádnou jinou žádost tady v tuto chvíli nemám. Takže já budu pokračovat v omluvách. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace V případě projednání tohoto bodu dříve než v 11 hodin bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Mám tady ještě jednu omluvu. Omlouvá se z dnešního jednání v době od 9 do 10.30 pan poslanec Vít Kaňkovský. Pan poslanec Kubíček se hlásil... A nyní přistoupíme k odpovědi na písemné interpelace. Ano, pan poslanec.
Nejdřív vás seznámím s tím, o co se vlastně jedná. Bylo vedeno několik soudních sporů.
Já bych byla hrozně ráda, pane premiére, kdybyste mi toto podezření mohl vyvrátit.
Děkuji. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak paní poslankyně kritizuje Policii České republiky. Dobře jsem to pochopil? Policejní prezident je tady pod ministrem vnitra. Já o tom nic nevím.
Ano.
To je otázka bezpečnosti naší země, pane premiére, abyste věděl, že se nemůže stát, že policie jedná na základě cizích zpravodajských služeb. To si myslím, že je velmi důležité. Notabene v minulosti tady opravdu došlo k tomu, že z České republiky byla jedna osoba vydána jako terorista do Turecka. Víme, že tentokrát je to o to citlivější, že ta osoba, která byla zadržena, patří k syrským Kurdům, kteří se velmi výrazně podíleli na boji s Islámským státem.
Děkuji. A slovo má pan premiér.